Ale uvědomte si ještě jeden dopad - že vždycky nějaké procento lidí zneužívá tuto výhodu bezplatného zdravotnictví. Jestli je to 10, 15, 20 nebo 30 %, těžko říct. A navíc se domnívám, že nikdo z lékařů by neošetřil pacienta jenom z toho důvodu, že mu třeba nezaplatil těch 30 korun.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já budu ještě stručnější. Obor zdravotnictví není mým oborem, kterému bych se zde ve Sněmovně věnoval, a proto jsem zpočátku poslouchal pana kolegu Koskubu pouze periferně. To mě velmi zaujalo. Nebyli jsme to my, byli jste to vy!
Registruji vaši faktickou poznámku, nicméně jste čtvrtý v pořadí v tuto chvíli. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Protože máme zde vyspělé země typu Rakouska, Německa, které mají na účtech 20 mld. eur, a přesto mají hospitalizační poplatek 10 eur na den 28 dní v měsíci. Ale myslím si, že skutečně to téma hospitalizačních poplatků, které nejsou regulační, je mnohem, mnohem důležitější.
Děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou. Prosím vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně a kolegové, hezký večer. Dozvídáme se tady spoustu věcí o tom, co si myslí alespoň část sociální demokracie. Já za to velmi pěkně děkuji. Naprosto se ztotožňuji s tím, co tady řekl pan dr. Koskuba. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom se k tomu, co on tady řekl, měli vrátit hned!
Budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.
Je to škoda. Chci vás ubezpečit, že i v hnutí ANO jsou podobně rozumně smýšlející poslanci. A tak jak tu debatu slyším, tak mi začíná dávat smysl, abychom se na tu věc nedívali pouze politicky, ale také zdravým selským rozumem.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Jste hodná. Děkuju, paní předsedající. Ten celý problém našeho zdravotnictví začal takovou malou zvláštní věcí. Vždycky tu byl lékař a pacient. A byl vztah lékař a pacient. A pak přišel já nevím kdo, a řekl: Ne, to je jinak. Je pacient a zdravotní pojišťovna. A to není pacient, to je klient. A ta zdravotní pojišťovna si najímá toho lékaře na nějaké služby pro toho klienta. Ale možná že to je začátek konce nebo jiného stavu zdravotnictví. Tím, co jste řekli, že ho chválíte, že cituje z programu TOP 09 - to je zdánlivě vtipné, ale je to blbé.
Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska.
Tak já bych jenom podotkl, že my jsme to žertem říkali v kuloáru. To udělal až pan poslanec Jandák. Nezlobte se, kolegové, já jsem jednodušší člověk. A já bych si v tom rád udělal jasno. Já pokládám rušení regulačních poplatků za naprosto nešťastné. Ruší poplatky vládní koalice. Odborníci, kterých si mimořádně vážím jako špičkových lékařů ze sociální demokracie, z ANO, vystoupili s tím, že to pokládají za nešťastné.
Nejdříve faktická poznámka pana poslance Václava Votavy.
Děkuji za slovo. A teď jistě nemluvím jenom za rozpočtový výbor.
Děkuji vám.
U většiny návrhů tak činím i v zastoupení dalších poslankyň a poslanců. Původní návrh vznikal na přelomu listopadu a prosince minulého roku. Myslím, že dnes již daleko lépe víme, jak může být jednání a rozhodování racionálnější, jak a v čem může být transparentnější, jak neutrácet zbytečně čas formálními obstrukcemi a účelovým zneužíváním jednacího řádu. Víme, kde má jednací řád největší slabiny. Ty nejsou politické povahy. Mohou kdykoliv zkomplikovat život Sněmovny kterékoliv ze stran. Mohou brzdit efektivní výkon Sněmovny jako celku. I proto jsou předkladateli poslanci bez ohledu na koalici či opozici. O přípustnosti návrhu podaného v odůvodněném případě po uplynutí doby 30 minut od zahájení jednacího dne schůze Sněmovny rozhodne Sněmovna." Můj návrh upřesňuje důraz na omezení obstrukcí zejména na počátku schůze ještě předtím, než se schválí její pořad a v jejím průběhu. Změnám programu nebrání. Jde jen o drobnou textovou úpravu. A druhá a třetí věta se vypouští z důvodu nadbytečnosti. Ve skutečnosti nejde o tak dramatickou změnu. V původním znění byla dvě vystoupení jako možnost, v tomto návrhu je jako možnost větší počet vystoupení než dvě. Mluvíme tady o nejrůznějších lobbistech. Není vůbec rozhodující, v jaké míře se jednotlivé osoby podílely na přípravě zákona nebo se snažily jeho podobu ovlivnit. Nejde o zamezení lobbingu. Tomu se zabránit nedá a jde o přirozenou věc. Ale jde o to, aby naše rozhodování bylo transparentní a otevřené, aby naopak bylo zavřené různým zákulisním hrátkám, ovlivňování a spekulacím. Jsem přesvědčena, že jde o zájem nás všech a na stranické příslušnosti nezáleží. Náš návrh je v souladu s ústavním pořádkem i s mezinárodními závazky. Chci také zdůraznit, že navrženými změnami nedojde k jakémukoliv omezení demokratických práv poslanců, zejména práva zástupců parlamentní opozice a práva na svobodu parlamentní diskuse. Zástupcům opozice je právně vyhrazen týž prostor pro parlamentní diskusi, jako je vyhrazen zástupcům vládních stran. Je to změna typu padni komu padni, ale je to změna nutná. Děkuji vám za pozornost.
Dále ve čtvrtek od 17 hodin a v pátek na celý jednací den se omlouvá pan poslanec Karel Černý, dnešní den od 19. hodiny do konce jednání z pracovních důvodů paní ministryně Helena Válková. Od 12 hodin se dnes omlouvá paní poslankyně Markéta Wernerová. Další faktickou poznámku má pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Gazdík.
Pěkné dopoledne. Přece není normální, aby Centrum pro výzkum veřejného mínění udělalo řebříček 26 povolání dle prestižnosti. Aby se udělalo 0 až 99 bodů, a div se světe, já mám výhodu, jako lékař mám těch 99 bodů - a zároveň jako nový poslanec jsem na úplně posledním místě, kde jsem dostal 25 bodů. Nemůžeme pak používat výraz, jak třeba použil pan poslanec Beznoska, tato ctihodná Sněmovna. Uvedu příklad. Řešení Ukrajiny. Přece to, co jsme dokázali po několika hodinách, se dalo shrnout dvěma větami. Všichni přece odsuzujeme to, co je na Ukrajině, a žádáme soulad s Evropskou unii. To se dalo udělat za dvě minuty.
Nemám papíry. Nečtu z papírů jako obvykle. Opravdu tak závažné ohrožení bezpečnosti, naší civilizace, naší země, a vám na to stačí dvě věty. Možná třeba hlavně abychom udělali zákony našeho ministra, zbytek nás nezajímá. Má právo tady říkat, co chce. To je podle mě úplně špatně. Jestli nechápete ten rozdíl, tak já ho chápu. Pokud se uzavře politická dohoda, a pak jednotlivý poslanec podá svůj návrh, na tom není nic špatného.
Máte slovo.
Tím jádrem je slovo efektivita. Mnozí moji předřečníci tady řekli, že chtějí, aby Sněmovna byla efektivní. Co je to efektivnost Sněmovny? Je to to, že tady ty zákony projednáme jak na běžícím pásu, že tady budeme schvalovat jeden za druhým podle toho, jak nám který ministr nebo náš předseda poslaneckého klubu řekne? Laudát tady souhlasí s Kováčikem při této diskusi, Gazdík souhlasí s Okamurou. Vždyť tak si každý z nás může udělat názor. Ten názor se nevytvoří tak, že to rychle přeběhneme a že schválíme to, co nám naše stranické sekretariáty řekly. Pokud chci schválit dobrý zákon, tak si každý z nás na to musí udělat sám svůj názor. A ten se rodí v diskusi, kterou bychom neměli omezovat.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já opravdu jenom fakticky, protože si to chci tak trošku ujasnit. Vy chcete zefektivnit a zrychlit chod této Sněmovny tím, že omezíte počet vystoupení a jejich délku. A vy z tohoto chcete udělat standard!
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Od svých známých vím, že tato Sněmovna, nebo to, co se tady děje, si večer pouštějí lidi, když nemůžou spát nebo když pracují, a baví se tím. To je show. Začíná to být populárnější než nějaké pořady pana Šípa. Proč tomu tak je? No protože to, co se tady děje za peníze daňových poplatníků, na to se v podstatě dá koukat pouze jako na zábavu. Druhá věc. K efektivitě fungování Sněmovny máme výbory. Kultura jednání. Včera tady padlo něco o tom, že jsme fízlovská strana.
Předkládaný návrh tuto neudržitelnou situaci řeší, kdy dává kompetence Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí ke kontrole těchto dodatků, těchto smluv. To ale není argument pro to, aby se takováto změna neučinila.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pojišťovny například formou balíčkových cen za některé procedury se snaží najít poskytovatele, kteří jsou kvalitní a poskytují tu službu levněji. A teď mi dovolte, abych přešel k tomu vlastnímu, co na tom úhradovém dodatku hrozí. na Ministerstvu financí zkontrolovány a potom zveřejněny.
Přestože se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie, je nezbytné přijmout k němu národní právní úpravu, která upraví zejména činnost orgánů, které budou požadavky na řízení provádět, kontrolovat a případně ukládat sankce. Česká republika zvolila režim, který umožní přístup občanům k prekurzorům výbušnin buď na základě povolení pro jejich nabývání, které budou vydávat obvodní báňské úřady, anebo registrací prodeje vybraných komodit. Navrhovaný zákon požaduje, aby výrobky obsahující prekurzory výbušnin byly viditelně na svém obalu označeny tak, aby bylo zřejmé, že jejich získání je možné pouze při splnění daných podmínek. Výkonem kontrolních činností budou pověřeny orgány Státní báňské správy, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady a orgány České obchodní inspekce. Výkon kontrolní činnosti bude spočívat jednak v průběžné kontrole plnění povinností, jednak v následném šetření podnětů, nedostatků a kontrolních zjištění.
Děkuji panu ministrovi za uvedení tohoto návrhu zákona.
"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka předsedy Českého báňského úřadu Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávy poslance Josefa Hájka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona." Já potom v podrobné rozpravě ještě načtu dvě legislativně technické úpravy.
Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan zpravodaj.
Tam bylo prohození paragrafu, takže oprava paragrafu. Původně v té novele byl návrh účinnosti 2. září, takže samozřejmě v této chvíli už je to passé.
Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, končím tedy podrobnou rozpravu. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo Návrh uvede za navrhovatele poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Dobrý den, dámy a pánové. V současné době přesahuje finanční možnosti zejména malých neziskových organizací, stejně tak jako spolků s mnoha pobočnými spolky při zápisu do veřejného rejstříku. To výrazně zhoršuje současný stav. Ke shodným závěrům, to je konstatování negativního dopadu, dospěla i Rada vlády pro neziskové organizace na prosincovém zasedání či její výbor pro legislativu a financování. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý jeden pobočný spolek. Vláda s tímto postupem vyslovila souhlas.
Nemohu opomenout ani předvolební slova předsedy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, který tehdy prohlásil, že vyplacení finančních kompenzací nemůže sociální demokracie akceptovat a nemůže si je dovolit ani náš státní rozpočet. Snahu přehodit platby takzvaných církevních restitucí na příští vlády a generace označil pan kolega Tejc za zbabělou a v rozporu s předvolebními sliby o snižování zadluženosti. Předsedu České strany sociálně demokratické tenkrát tvrdě atakoval kardinál Miloslav Vlk, který veřejně prohlásil: Pan Sobotka by nám chtěl vnucovat myšlení z počátku komunismu, kdy totalitní režim prohlásil náboženskou víru za soukromou věc, která nesmí vstupovat do veřejného života. Dnešní ministr zahraničí reagoval tenkrát slovy, že vidí kardinála Duku, jak se angažuje na straně Petra Nečase a jeho pravicové vlády, s tím, že Dominik Duka už nevnímá, jak kabinet svými kroky ztěžuje život chudým lidem. Lubomír Zaorálek měl tenkrát dokonce dojem, že církev dostala peníze, má slíbené majetky, splácí politický dluh a angažuje se na straně pravicové vlády. A považuji za korektní připomenout i primase českého a arcibiskupa pražského kardinála Františka Tomáška, který za svého života vztahy katolické církve se státem, právě v majetkových záležitostech považoval za uzavřené. A takových lidí, jak velmi dobře víte, je v České republice naprostá většina. V případě premiéra Sobotky by se tedy slušelo, kdyby nyní předložil pro český stát důstojné a pro občany přijatelné řešení. Mezi ty, kteří si to evidentně nemyslí, patří i evropský poslanec za Českou stranu sociálně demokratickou Jan Keller. Na Evropskou komisi se totiž obrátil dopisem se žádostí, aby se přezkoumalo, zda je majetkové vyrovnání s církvemi v České republice oprávněné a v souladu s hospodářskou soutěží a trhem Evropské unie. Jde mu zejména o ustanovení ohledně pravidel volné konkurence a pravidel pro přípustnou státní podporu. Jiní to chápou jako signál České strany sociálně demokratické, že se tématem stále zabývá, a taky jako jistý nátlak na církevní a náboženské společnosti, aby učinily kompromis vůči státu, například v oblasti sociálních podpůrných fondů, a byly vůči státu tolerantnější, rozumnější, třeba i v otázce školství, které je právě nyní, jak jsem před chvílí uvedl, velmi aktuální. Osobně si nemyslím, že profesor Keller, na rozdíl od některých prominentů České strany sociálně demokratické, má sklony k jisté teatrálnosti.
A potom mám jednu organizační záležitost, která je potřeba pro losování ústních interpelací. Nyní se slova ujme s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Samozřejmě tím, kdo musel nejvíc ustoupit, byla katolická církev, protože ta toho majetku měla nejvíc. Sedmnáct církví a židovská náboženská obec se shodly na společném stanovisku. A navážu, protože znovu tvrdím, tady jde především o tu nezávislost na státu, a zde si dovolím tvrdit, že to je ten kámen úrazu. Pan premiér hovořil o nepřiměřených finančních kompenzacích, nepřiměřených finančních nárocích.
Prosím, pokračujte.
Kolegové, do této chvíle byly církve závislé na státu, komunistický stát dobře věděl, proč to dělal. Protože majetek znamená nezávislost. Tohle měli komunisté dokonale zmáknuté. Od té doby byly všechny osoby v Československu závislé na státu, což bylo přesně to, o co komunistům šlo. I církve, samozřejmě, protože duchovní byli vypláceni ze státního rozpočtu, veškerý provoz církví se dotoval ze státního rozpočtu, a logicky tedy církve nebyly a nemohly být zcela svobodné, neboť byly zcela závislé na státu. Ano, teď dochází k jistému předfinancovávání. Teď několik let bude dvě až tři miliardy ročně vyšší náklad, aby v budoucnu, po 30 letech, už nebyl žádný. A já si dovolím říct, že vám nejde o ty dvě až tři miliardy ročně v aktuálním čase. To jsou prostředky, které zhruba odpovídají například zelené naftě, kterou jste naprosto lehkomyslně schválili, a zdá se vám to dobře, zatímco výplaty církevním restitucím se vám zdají špatně. Vám strašně vadí ta nezávislost. Vám strašně vadí, že významná část občanské společnosti, ze svého ideového východiska vždy antikomunistická a vždy svobodymilovná, bude nezávislá na státu.
Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi. A předpokládám, že ani nemůžete vyčerpat, pane předsedo, ty dvě minuty, protože v 11 hodin musíme začít jiný program. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý den. Vzkažte mu to, pane předsedající. A tam nebyla jenom Komunistická strana Československa.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Hezké dobré dopoledne. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kudela.
Tak bych přivítal, kdyby se premiér alespoň nyní vyjádřil ke své osobní odpovědnosti za politiku vládní koalice, a to právě ve vztahu k valorizaci sociálních stipendií. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
A mohu také potvrdit, že v rámci připravované novely zákona o vysokých školách Čili sám za sebe i za ministra školství se nebráním jednání o tom, abychom dosáhli takové legislativní změny, která by umožnila navýšit sociální stipendia. Konflikt je v tom, jakým způsobem jsou ty návrhy projednávány na jednotlivých výborech. Pokud jde o stanovisko koalice, budeme muset o tomto tématu ještě v koalici jednat, abychom se pokusili v této věci sjednotit.